Možná jste si to špitali někde, já nevím, ale my to třeba víme od včerejška a naši členové hospodářského výboru to určitě nevěděli, takže ta otázka je jednoduchá. My jsme se jenom pana ministra zdvořile ptali, kde vezme další 4,5 miliardy, to je celé.
Děkuji za dodržení času. A jedna faktická střídá další faktickou.
Já neslibuji, že to bude naposledy, podle rozpravy. A ještě chci říct jednu věc: daně, ekonomiku přece neschvaluje vláda, to schvaluje Parlament.
Toto zatím byla poslední přihláška do všeobecné rozpravy. Čili poslední kontrola, zda má ještě někdo zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě? Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím. Prosím, pane zpravodaji, je potřeba načíst alespoň číslo usnesení. Děkuji za přednesení návrhu usnesení. Táži se, zda je zájem o vystoupení ještě v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, tedy končím podrobnou rozpravu a gonguji, abych přivolala kolegyně a kolegy do sálu. Takže prosím, všichni se přihlaste vašimi registračními kartami. A jenom se ujistím, že není zájem o závěrečná slova? Kdo souhlasí s tímto návrhem? Takže to bylo, kdo je pro. Tímto končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a my se můžeme posunout dál, můžeme přistoupit k bodu následujícímu. Tím je bod číslo Tento materiál má být uveden panem ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou, tak bych ho poprosila, aby přistoupil k pultíku, a ještě poprosím pana zpravodaje Petra Bendla, aby také šel ke stolku zpravodajů.
Dobrý den, děkuji za slovo. Finanční prostředky určené na dotační programy vyjma programu 6 Genetické zdroje budou převedeny do rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu. Do materiálu je stejně jako v loňském roce zařazen rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství tak, aby mohl být v případě potřeby spuštěn a administrován, a to v souladu se zákonem o zemědělství. Program je uváděn bez finančních prostředků. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 22. února tohoto roku na své čtvrté schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 21 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit.
Děkuji za pozornost a prosím o podporu a schválení.
Tento tisk byl nakonec stažen. Na výboru pro životní prostředí jsme na 4. schůzi dne 23. února 2022 přijali usnesení, ve kterém doporučujeme Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tento tisk projednat a schválit.
V tuto chvíli děkuji zpravodaji výboru pro životní prostředí. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které vidím, že je přihlášen pan poslanec a zároveň místopředseda klubu pan Richard Brabec.
Takže podle mého názoru skutečně základní priority pokrývá. Takže já se domnívám, že na tento rok je o tyto projekty dobře postaráno.
Připomínám, že jsme ve všeobecné rozpravě, nikdo další není přihlášen. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím a končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Není, děkuji.
Děkuji za pozornost.
Také děkuji, pane poslanče. Jsme v obecné rozpravě a další, kdo je přihlášený, je paní poslankyně Margita Balaštíková. Děkuji, paní poslankyně. Jsme ve všeobecné rozpravě, nikdo další se nehlásí. Zeptám se: Hlásí se někdo? Vidím, někdo s faktickou poznámkou se v tuto chvíli přihlásil. Vidím, pan poslanec David Pražák, takže ho poprosím, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne. Já bych nevystupoval, ani jsem to neměl v plánu, ale při vší úctě jsem rád, že tady proběhla před hodinou dá se říct hodinová debata u Státního fondu dopravní infrastruktury. To tady vystupoval pan ministr Kupka za dopravu se zpravodajem. Pan ministr tady je - nemyslete si, že tady není, on tady je - ale byl bych docela rád, kdyby nám odpověděl na některé dotazy, které tady dneska padly.
Děkuji za dodržení času. Nyní máme přihlášeného dalšího s faktickou poznámkou, což je Jan Volný, ale ještě ho požádám, aby chvilku sečkal, protože chci ohlásit, že pan poslanec David Štolpa od 16 hodin ruší svou omluvu. A nyní pan poslanec Jan Volný.
Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, já bych chtěl doplnit pana kolegu předřečníka a upřesnit dotaz pro pana ministra, protože on jistě bude chtít odpovědět. Pan kolega mluvil o tom, co řekl pan premiér před odletem do Francie, a on přesně řekl, že se bude rušit přidávání biopaliv do nafty, protože je to příšerně drahé, příšerně drahé. Tak kde je ta pravda? A vy, pane ministře, nezlobte se na mě, prostřednictvím paní předsedající, vy jste opravdu měl hájit zájmy zemědělců. Tady už to není o tom, my jsme vláda. Pokud řekne ministr průmyslu, že tam není rozdíl v ceně, tak potom nevidím důvod, proč bychom neměli spotřebovávat vlastní produkci a omezovat drahé dovozy, kór když budeme dávat velké peníze a velké dolary Moskvě, Rusku, která za to vede válku na Ukrajině.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Další, kdo se přihlásil s faktickou poznámkou, je paní poslankyně Berenika Peštová. Takže paní poslankyně Berenika Peštová, faktická poznámka.
Já bych ještě chtěla doplnit pana poslance Volného, prostřednictvím paní předsedající. Máte problém, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající? Já mluvím k věci, chci jenom doplnit to, co řekl, mám faktickou poznámku. Takže vlastně jste vůbec nic neudělali.
Děkuji za dodržení času a chtěla bych moc požádat, aby se nepokřikovalo tady na poslance. V tuto chvíli konstatuji, že jsme pořád ve všeobecné rozpravě. V tuto chvíli nevidím, že by se někdo hlásil. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím a tím končím všeobecnou rozpravu.
Ale chápu vystoupení svých kolegů a kolegyně, neboť hájit svého šéfa je potřeba. Ale každý si udělejte obrázek sám. Děkuji vám za to předem.
Děkuji, určitě děkuju, pane zpravodaji. Jsme zatím ve všeobecné rozpravě. Ta byla ukončena?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 14. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 4. března tohoto roku elektronickou poštou. Přivolám kolegy z předsálí. Budeme hlasovat o určení dvou ověřovatelů této schůze a těmi jsou pan poslanec Zdeněk Kettner a pan poslanec Pavel Žáček. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 14. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Zdeňka Kettnera a pana poslance Pavla Žáčka. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 14. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Kdo je proti? Návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Nebudu uvádět tedy stanovisko své ani stanovisko rozpočtového výboru.
Víte, co je největším problémem tohoto rozpočtu? No, já jsem na ten střednědobý výhled hrozně zvědavá. Já si myslím, že bychom se divili, kdyby tady byl střednědobý výhled. Ale mně záleží na tom, jak bude to vypadat v naší zemi, protože to, co jste představili, to je katastrofa, ohlodaná kost.
Děkuji. Projev vyvolal dvě faktické poznámky, takže nejprve pan zpravodaj, pan poslanec Ondřej Lochman, poté se připraví pan poslanec Vít Kaňkovský.
Na hospodářském výboru - jsem tam nováčkem, ale zvykl jsem si, že se tam bavíme racionálně a jasně. Tak to je, to je fakt. Musí s tím nějak naložit. Je to stejné jako já, když jsem starostou ve městě, tak vím, že někde bych během toho roku mohl udělat víc, i v té údržbě. Pokud se to povede, je to dobré. Mluvil jsem s panem Kolovratníkem o tom, jak vypadaly střednědobé výhledy dříve, a buďte teď upřímní, a dívám se opět na vás, vždy byly jiné další rok. Tak pojďme, prosím vás, vrátit tuto diskusi na racionální úroveň, klidnou úroveň bez emocí, protože je to o tom, kde, kolik, čeho opravíme, co vystavíme, na co reálně budeme mít, a ne o tom tady na sebe útočit, případně říkat, kdo za co může.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský a poté další faktická bude pan poslanec Jan Volný. Prosím, vaše dvě minuty.
Paní exministryně, když hovoříte o dofinancování sociálních služeb, je potřeba to říct vždycky se vším všudy. Ano, v některých letech vašeho ministrování se přidávalo i v průběhu roku na sociální služby, ale bylo to poté, co například v roce 2019 tehdejší opozice zde vyvolala několik mimořádných schůzí, několik mimořádných bodů, kdy jsme museli apelovat na to, abyste ty sociální služby dofinancovala, a v té době jste nedala ani na doporučení vašich hejtmanů a dalších krajských a komunálních politiků. A jinak v mezidobí tady probíhaly pouze bojůvky mezi vámi a paní exministryní Maláčovou.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Máte pravdu, my jsme reagovali na opozici. Vy jste nám neschválili vůbec nic!
Toto vyvolalo opět faktickou, a sice pan poslanec Ivan Adamec. Už to začíná připomínat smršť faktických poznámek. Vaše dvě minuty.
Prosím vás, my jsme na hospodářském výboru se na to dívali velmi racionálně. Také si dovedeme představit lepší rozpočet, výraznější výdaje pro SFDI. Na druhou stranu víme, že někdy i sebelepší rozpočet na konci se nedočerpá.
Já už to nebudu prodlužovat, ale děkuji panu poslanci, panu předsedovi Bendovi, prostřednictvím paní předsedající, za poučení, jak se sestavují rozpočty, ale prosím, připomeňte to vašim ministrům. Podívejte se, když byl stanoven rozpočet jejich resortu, jakým způsobem to prezentovali v médiích - podařilo se mi získat, podařilo se mi, ubránil jsem rozpočet. To je přece naprosto normální věc, že ministr se snaží hájit zájmy svého resortu. A já jsem tady ani nechtěl chodit do minulosti.
A opět faktická, paní předsedkyně Alena Schillerová.
Máte pravdu, vrátíme to zpátky k tématu, racionální debatu.
Já bych opět požádala o zklidnění, já jsem skoro už teď pana ministra neslyšela. My jsme pořád v závěrečném slovu všeobecné rozpravy. Nyní přistoupíme k rozpravě podobné, kde bych požádala pana poslance Jana Lacinu, aby nás seznámil s návrhem usnesení. Končím v tuto chvíli podrobnou rozpravu. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Návrh usnesení byl schválen. Hlásí se ještě s přednostním právem pan ministr pro místní rozvoj, pan Ivan Bartoš. Pane ministře, máte slovo. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Zeptám se, jestli se někdo hlásí v podrobné rozpravě?
Poprvé jsem to slyšela od pana poslance - hodně smutné, protože já tomu vůbec nerozumím, ale čtu si na různých serverech, které určitě se nedají označit jako servery, které by fandily hnutí ANO - teď jsem četla před chvílí na Aktuálně. A to je to, co si myslím, že se nemělo stát.
"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, zpravodajské zprávě poslance Petra Bendla a po rozpravě
Děkuji, pane zpravodaji, za přednesení návrhu. Zeptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Pane ministře, nemáte zájem o závěrečné slovo? Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. A kdo se zdržel hlasování?
Rozpočtové příjmy a výdaje Státního fondu životního prostředí České republiky netvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu, ale jsou agregovány do kategorie veřejných financí. Předpokládaná částka refundace pro rok 2022 je ve výši 641 milionů korun.
Já vám děkuji, pane ministře. A prosím, aby se slova ujal právě zpravodaj zemědělského výboru, pan poslanec Petr Bendl, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
A já nyní mohu zahájit všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Karel Tureček.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Jsou dvě záležitosti, které svědčí v poslední době spíše o opaku. A my se tady bavíme skutečně, co se týče dotačních programů do zemědělství, o částce 5 miliard korun, nicméně tento krok, který byl včera oznámen vládou, znamená zásah do sektoru zemědělství a zpracovatelského průmyslu částkou 14 miliard korun. A tady se skutečně ptám: Chceme tedy českým, moravským a slezským zemědělcům pomáhat, anebo to děláme jenom naoko, když se o jejich služby, o produkci, o soběstačnost opřít nechceme? To je bohužel negativní krok v sektoru zemědělství, který už dnes byl kritizován i samotnými organizacemi sektoru zemědělství, ať už je to Agrární komora, Potravinářská komora nebo Zemědělský svaz. Takže tam je to rozdělení na dvě části, kdy vláda opět rozděluje a podporuje zemědělce - ty hodné, ty špatné. Pěstitelé řepky podle vlády jsou špatnými, nejsou to kamarádi této vlády, pěstitelé cukrovky asi kamarády jsou. Ještě k té potravinové soběstačnosti. Chci jenom zdůraznit čísla.
Znovu se potvrzuje, že vláda není schopna řešit rostoucí inflaci a drakonicky rostoucí ceny energií pohonných hmot i zdražování potravin a bydlení pro naše občany a firmy. Stamiliardové prostředky je podle našeho názoru nyní nutné věnovat na posílení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Vládou navržené zrušení silniční daně či přimíchávání biosložek do paliv zásadní zlevnění nepřinese. Tento vládní návrh považuji za selhání vlády a za krátkou dobu to všichni uvidí. Máme skoro půl roku po volbách. Je už na čase si přiznat, že premiér Petr Fiala na to prostě manažersky nemá. Není to krizový manažer. Znovu říkám: jestli vláda Petra Fialy neumí vyřešit drahé pohonné hmoty a energie, tak podejte demisi. Maďarsko stanovilo maximální možnou cenu pohonných hmot zhruba na 33 korun za litr. Vláda Petra Fialy nedělá pro české občany vůbec nic. To znamená, tady všech 10 milionů lidí v naší republice doplácí na vaší neschopnost nebo na vaši nechuť to řešit. Možná jste vláda pro elity, ale to není většina občanů České republiky. Na naše občany vaše vláda čas nemá. A teď to lidi vidí na vlastní oči. Poláci mají levnější benzin, Maďaři mají levnější benzin, mají levnější základní potraviny, protože vláda přikročila ke snížení DPH. Slovenská vláda pomohla občanům plošně, plošně! Vy jste ani jedno plošné řešení nenavrhli, nic, nula. Já vám říkám, že je velké štěstí, občané mají velké štěstí, že je pouze mírná zima a občané v rodinných domech a na vesnicích mají stále možnost přitápět si kamny na tuhá paliva. To je nejhorší vláda od roku 1989 a píše mi to už obrovské množství lidí. Můžete se podívat i na mé sociální sítě, sleduje mě kolem 300 000 občanů České republiky jenom na Facebooku. A cokoliv, co uděláte, tak samozřejmě bude zase dobře v tom, že to bude opět a opakovaně, jak už to bývá tady pravidlem, i díky tlaku SPD, že vás do toho konečně dotlačíme. Vy si lžete normálně do kapsy a už se zamotáváte do svých vlastních lží. Tři nové funkce, tři noví ministři. Lhali jste veřejně lidem i médiím a teď pro ně navyšujete v kapitole rozpočtu desítky milionů korun navíc na jejich aparát. A nejenom pro ty je to navýšení.
Tento materiál uvede pan ministr dopravy, kterému tímto předávám slovo. Prosím.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám dnes prezentoval návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok a zároveň období střednědobého výhledu, tedy na roky 2023 a 2024, tak jak jej schválila vláda. Úvodem bych rád poznamenal, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury je připraven jako bilancovaný. V současné době není Státní fond dopravní infrastruktury příjemcem žádného úvěru, ale plní roli finančního manažera úvěru na financování dopravní infrastruktury od Evropské investiční banky, jehož je příjemcem i Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok, který vám tady dnes prezentuji, vychází z půdorysu návrhu, jenž byl schválen předchozí vládou České republiky na jejím jednání dne 11. října loňského roku. Pokud tedy hovoříme o objemu finančních prostředků, jež jsou určeny na investice v dopravní infrastruktuře, tak byly opravdu zachovány tak, jak byly resortními investorskými organizacemi požadovány.